Ale potom se tady tváříme, jako že to vlastně řeší problém zneužívání dávek. Zkusme prosím věcně řešit, která opatření fungují, která ne, co můžeme udělat pro to, aby se dařilo víc lidí z vyloučených lokalit dostat do práce.
Pan poslanec František Kopřiva, faktická poznámka, poté pan poslanec Lukáš Černohorský. Máte slovo, pane poslanče. Nepřeruším bezprostředně jednání, jenom vyzývám členy vlády, aby se někdo z nich dostavil a byl přítomen jednání Poslanecké sněmovny. Na řadě je pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou. Pan předseda Bartošek? Já jsem na to upozornil, dal bych minutu, dvě, ať se někdo dostaví.
Nevím, jak to dělají, ale jsou úplně skvělí. A tohle my taky vyřešíme. Takže je pravda, že asi uvedeme některé kolegy hejtmany a starosty do problémů, ale co se dá dělat. A rozhodně součástí toho našeho řešení bude i podpora bydlení. Tenhle zákon, jak už jsem říkal - já bych se shodl asi s hodnocením kolegy z ODS, který říkal, že to je jenom takový malý kamínek do té mozaiky, který my opravdu potřebujeme, proto ho podpoříme. Ale bez základní změny filozofie a bez toho, že bychom tady našli odvahu nazývat věci pravými jmény a bez toho, že bychom našli odvahu říct si, že na našem území žijí kultury, které neuznávají naše hodnoty, a že to je oficiální souboj, že buď my převezmeme jejich hodnoty, nebo oni převezmou naše hodnoty, protože vedle sebe dvě takové kultury bez konfliktu nemohou žít, tak do té doby ten problém bude neřešitelný.
Dobré odpoledne všem. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Benda... Už to stahuje, dobře.
Ale opravdu si přeju, abychom si řekli, že ten zákon, který je předložený, nic nevyřeší a nejspíš v některých obcích výrazně zhorší situaci. Jenom chci zdůraznit, bydlení tady zaznělo a zazněly tady situace na úřadu práce. Současně k tomu úřadu práce. To jsou věci, které skutečně dlouhodobě potřebujeme jako země. Pro obce to zaručené financování sociální práce, a nikoliv dotace, pro podporu v bydlení a pro podporu právě i obecního bydlení opět dlouhodobý výhled. Z toho, co tady zaznělo - a to bych jenom chtěla zdůraznit a podtrhnout - řada těch případů je legislativně ošetřena dobře, ale není dobře ošetřeno vymáhání. Ale znovu, tenhle zákon to nevyřeší a ani to nevyřeší další zpřísnění. Z téhle vize, kterou prostě zatím naše země nenaplňuje, zdůrazním - a to je ta opravdu cílená práce na zlepšení našeho nekultivovaného byznysu s chudobou. Chci zdůraznit to, aby prostě nebylo možné čerpat státní peníze na nekvalitní bydlení, musí dopadat na ty, kdo na tom vydělávají, to je zásadní princip.
To je jejich kultura. Je to prostě součástí jejich kultury. A budou to další příslušníci stovek amazonských kmenů, o kterých v Brazílii ani nikdo neví, jestli existují, nebo neexistují. Ti lidé mají svá vlastní kulturní pravidla. Česká kultura se nějak vyvíjela, romská kultura se nějak vyvíjela a její nedílnou součástí je právo silnějšího a bohužel také incest. Incest je nedílnou součástí romské kultury. A vy chcete lidi, kteří - teď se dostávám k tomu, že všichni tady se zaklínáte tím, že se budou stavět obecní byty. Nemám nájemníka, který by kdysi neměl dekret na státní byt. Oni všichni měli dekrety na státní byt. Zrovna tihle chtějí bydlet někde jinde. Tohle je to, co vy navrhujete a kam se dostanete. Budete vytvářet díry. V Anglii a na Západě se tomu říká mešita hall. A vy takhle vytvoříte další takové díry a vytvoříte další ghetta. A co udělala tato komunita v okamžiku, když získala svobodu? Co vám vadí na projektu romských čtvrtí se silnou státní přítomností? Mám ty domy asi sedm let. Přestavte si, že to je naučili za ty státní peníze, aby oni přišli do toho baráku a počítali ty místnosti. Faktem je, že dokázali spočítat a krát b. Já jsem s těmi lidmi ukončil smlouvu. Ukončil jsem smlouvu, byl jsem připraven ty domy zazdít. Oni jim akorát řekli - zůstaňte tam bydlet, on vás nemůže vyhodit. Tak to s vámi dopadlo, s Piráty. Nepřišli jste s žádným řešením, nepřišla žádná neziskovka.
Budou reagovat někteří poslanci faktickými poznámkami. Nejprve pan poslanec František Navrkal, poté pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Neuvěřitelný, neuvěřitelný.
Pan poslanec Petr Dolínek, poté paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím o klid. Bavme se odpovídajícím způsobem a umožněme dalším řečníkům, aby vystoupili.
Kdo jste byl v Josefově - nebo problémy - víte, jaká je tam takřka většinová populace, a myslím si, že jsou to slušní lidé ve finále. Ale já přece nemohu souhlasit, aby zde ve Sněmovně se přijímal zákon, u jehož zdůvodňování se říká, že je proti Romům. Přesto nepodpořím takový zákon, protože ten zákon je totálně proti demokracii ve společnosti a je totálně proti tomu, aby si někdo mohl být jist svými právy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych možná doporučila některým kolegům a pražským poslancům, aby opravdu už konečně přestali koukat na celou Českou republiku očima Prahy, protože Praha není Česká republika, a konečně se jeli podívat, jak žije zbytek republiky, aby viděli tu realitu a přestali tady nějak snít o tom, jaká je situace podle Prahy, protože podle Prahy se v České republice nežije.
Paní poslankyně Tereza Hyťhová, připraví se pan poslanec Marian Bojko, faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající. Asi někam odešel, nevím, asi si šel zjišťovat, jak to skutečně je. Tak to není jenom v Děčíně, za prvé. Je to v Ústí nad Labem, je to v Teplicích, v Krupce a dalších městech. Mluvím o těch, které jsou mi nejblíž. Přestaňte nám tady říkat takovéhle nesmysly. Byl jste vůbec někdy se tam podívat? Nemyslím jenom někde na kafe. Mluvím k Pirátům. Jestli tohleto vy nevidíte, tak já vás upozorňuji, že to občané vidí. A nemyslím jenom tady kolegy poslance, kteří mají stejný názor jako já. Viděli jste to, co se tam děje, jak zasahuje policie, ten nepořádek, zničené domy? Viděli jste tu kriminalitu tam? Ti lidé nečekají na to, až jim nabídnete práci, ti lidé nechtějí pracovat, ne že nemůžou. Vy to pořád nedokážete pochopit. Vy pořád žijete v nějakém svém světě. Ale váš svět není reálný.
Děkuji. Prosím, abychom na sebe nepokřikovali, a současně připomínám, že je potřeba oslovovat kolegyně a kolegy, poslankyně a poslance, prostřednictvím předsedajícího. Na řadě je pan poslanec Marian Bojko, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.
Jsou bílí, nemuseli chodit do práce a berou nějaké podpory.
Prosím o dezinfekci. Budeme potom pokračovat faktickými poznámkami. Děkuji.
Takže mně nevadí, že zmiňujete, že jezdím na kole. To mi nevadí. Zmiňujte ale, co na tom kole dělám a kam jezdím.
Nyní paní poslankyně Eva Fialová, připraví se kolega Kohoutek a Růžička s faktickými poznámkami. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji.
Jak chcete pracovat s tisíci lidmi, kteří si neplní nic, co mají, nepracují, chodí jenom pro dávky a slušným lidem se smějí? Vy tady všichni furt mluvíte o nějaké sociální práci, ale jediná práce, o které máme mluvit, je to, aby ti lidé pracovali.
Musím reagovat na pana poslance Čižinského. Kdybyste nám je neposílali do severních Čech, tak jsme tam měli klid!
Já jsem chtěl jen reagovat na kolegyni Fialovou, vaším prostřednictvím. Nicméně pojďme tedy věcně řešit, jestli tento návrh k tomu pomůže, nebo nepomůže. A to je to, z čeho já mám obavy, protože bohužel v tom ideálním světě, který bychom chtěli, nežijeme a já mám třeba obavy, že se pak kolem těch vyloučených lokalit bude o něco více krást. To jsou věci, kterými se máme zabývat. A proto já volám po tom, abychom zvažovali celkové dopady.
Když se nějaká rodina dostane do krize, tak samozřejmě že se jí musí pomoci. A oni ho doteď nemají.
Děkuji panu poslanci Juchelkovi. Nyní pan poslanec Čižinský s další faktickou poznámkou.
Díky za slovo. Prosím, nevkládejte mi do úst, že jsem se nějak otíral o nějaké kolegy starosty.
Máte slovo, paní poslankyně.
My jsme tady projednávali střet zájmu naposledy, když jsme požádali kontrolní výbor, aby prozkoumal zprávu Evropské komise ke střetu zájmů.
Děkuji. Jsme respektovanou politickou stranou nejen v České republice, ale na celé mezinárodní scéně.
Kolega Lipavský stahuje, takže pan předseda Michálek.
Pokaždé, když se předkládá do Poslanecké sněmovny návrh, který má výrazné výdaje, výraznou výdajovou stránku, tak bychom vždycky měli říct i to B, to znamená, odkud se ty peníze vezmou. To je jediný seriózní přístup, protože jestli to tak dělat nebudeme, tak za 30 let ty důchodové peníze budou úplně vybrakované, prostě budou biliony v minusu. To tady opravdu nechceme a dopadne to i na dnešní seniory. Velkou výhodou toho našeho návrhu, té dotační vratky, je, že skutečně jednoznačně pojmenovává ty zdroje, ze kterých mají dostat senioři příspěvek, a byl bych rád, kdyby to tak bylo i u návrhů, které jsou ostatním předkládány, na změny na přidání 300 korun a podobně.
Pardon. Upozorňuji ho, že ve 13.45 máme zařazený pevný bod. Prosím.
Rozumím tomu, je volební kampaň. Dáváte to dohromady, najednou jste si vzpomněli na důchodce.
Musím v tuto chvíli zavřít tento bod, protože máme pevně zařazený jiný bod. Poděkuji navrhovatelce a zpravodajce. S přednostním právem se mezi body hlásí pan předseda Michálek, nicméně bych se rád věnoval pevně zařazenému bodu.
Jenom opravdu velmi stručně chci připomenout, abychom si uvedli fakta na pravou míru, že v roce 2018 Piráti podpořili navýšení důchodů -
Prosím, pokračujte.
Takže připomínám ještě jednou: 2018, Piráti podpořili valorizaci, protože v ekonomice na to byly peníze. A takhle to budeme dělat i do budoucna. Takže tady prosím vás nikdo nepovídejte, že jsme si na to vzpomněli až dneska. Peníze z té dotační vratky se vrátí lidem, vrátí se seniorům. A je mnohem lepší, aby ty peníze šly lidem, než aby si je rozdělovali členové vlády, kteří získali lukrativní pozice a vlivové pozice, aby přenastavili všechna dotační schémata.
Předložený návrh uvede za navrhovatele poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Výstavba a podpora výstavby obecních bytů s nízkým nájmem nepotřebuje zákon. My jsme nepotřebovali žádný zákon, tady to byla pouze otázka vůle dohodnout se mezi sociální demokracií a hnutím ANO. A představa, že se tato záležitost vyřeší ve dvou letech nebo v jednom volebním období, je zcela lichá. Ten problém se zde táhne desetiletí, a jestli budeme chtít změnu, bude nás to stát peníze a bude to trvat mnoho volebních období, aby se ten stav napravil.
Já bych rád pokročil, ale kolega Foldyna musí ještě počkat, protože je tady přihlášena faktická poznámka Patrika Nachera a Lubomíra Volného.
Jako co to tady říkáte? Počet exekutorů by se pro stávající dlužníky vůbec nezměnil.
Máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. Mně se tady dneska stalo něco, co jsem nečekal, že by se ještě do konce volebního období mohlo stát.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl to příklad nedomyšlené legislativy, která měla pak velmi negativní následky.
Není to tak, že dneska diskriminuje my je. Je to obráceně. Dneska jsou diskriminovaní ti sluší.
Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se Vlastimil Válek, také k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.
Skutečně jenom velmi krátce. Tito lidé si zaslouží naše intervence. Ke zlepšení bohužel tento návrh nepovede. Vím, že tady určitě bude spousta názorů, že nevím, o čem mluvím, přesto prosím, aby... mezi 45 000 lidmi v naší městské části jsou také různí lidé. Ano, je jich tam třeba méně než jinde, ten argument beru. Na druhou stranu, když je nějaký problém, tak okamžitě jedu na místo, volám s těmi lidmi, jednáme s těmi lidmi. Jakmile někdo v našem bytě nezaplatí, okamžitě je upozorněn, že nezaplatil. S těmi lidmi se pracuje, jsou pravidla, funguje to. To, co my tady řešíme, se má řešit ne tímto zákonem, ale skutečně změnou parametrů. Bohužel situace vedla k tomu, že se obce vzdaly bytového fondu. Kdo se toho zbavil - naše městská část byla bohužel také ta, která se toho zbavila - tak teď těžce bojuje. A teď jsou skutečně velmi slabé nástroje. A já si ponechávám přesvědčení, že tato úprava bohužel povede ke zhoršení situace, jako bohužel vedly i zbytečně, zvláštně, tvrdě nastavené exekuce.
On říkal, že ta situace je normální. Myslím, použil ten termín, že tady debatujeme o tomto problému. Podle mě ta situace není normální. Je abnormální, je patologická. Normální by byla, kdyby ministryně práce a sociálních věcí předložila nějaký zákon, na kterém jako včelička pracuje několik let, obhajovala by ho koalice, opozice by měla protinávrhy, měli pozměňováky a debatovali jsme to. Ale ta situace taková není. Tady poslaneckou iniciativou vzniká legislativa napříč politickým spektrem, s tím někteří souhlasí nebo nesouhlasí, a ministryně, která na to má aparát a má to chystat, dělá mrtvého brouka a postuje na Facebooku capoviny.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Evy Fialové a pak se třeba dostaneme k rozpravě. Prosím, máte slovo. A ti, kteří jsou přihlášeni, jsou na čekačce. Máte slovo k faktické poznámce.
Já jenom opravdu, opravdu velmi krátce. To je velmi rychlé, levné řešení a pak se s těmi lidmi dá pracovat.
Ale je opravdu rozdíl dívat se na to v Praze a dívat se na to třeba v Ostravě, v Mostě, v Děčíně nebo v Teplicích.
Nyní Jaroslav Holík s faktickou poznámkou, připraví se Mikuláš Ferjenčík.
Je tady jistá skupina, kteří toto nedodržují, a pokud jim budeme dávat další a další dotace, tím je nevychováme. My je prostě musíme nějakým restriktivním tímto přinutit. Já jinou cestu nevidím. A opravdu znovu opakuji, pokud je budu rozmazlovat, to je cesta do pekel.
Děkuji kolegovi Holíkovi za skutečně faktickou poznámku.
Já jsem chtěl jenom reagovat na tu poznámku kolegy Juchelky směrem k panu Čižinskému. Myslím si, že skutečně to, kdo jezdí na jakém dopravním prostředku, nemá být argument na plénu Sněmovny.
Nyní kolega Čižinský s faktickou poznámkou, připraví se Eva Fialová.
Jinak já tady, prostřednictvím pana předsedajícího, k panu poslanci Juchelkovi. Máme skutečně velmi obětavé úředníky, máme ale také velmi rychlou pomoc.
Prosím, máte slovo.
A pouze pro vaši informaci, kolega Jan Čižinský není členem KDU-ČSL. My se s tím vypořádáme, to věřte, a my jako klub KDU-ČSL máme a víme, jakým způsobem budeme hlasovat.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo. Pan předseda Bartošek bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
To bylo předmětem mého vystoupení.
Faktické poznámky další nejsou, takže se vracíme k těm, co jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Na řadě je pan poslanec Jaroslav Foldyna, po něm pan poslanec Petr Beitl.